Takže jsou určeni pan poslanec Jaroslav Dvořák a pan poslanec Vít Rakušan. Hlasování pořadové číslo 1, přihlášeno je 80 poslanců, pro 77, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že jsme ověřovateli dnešní 92. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Jaroslava Dvořáka a pana poslance Víta Rakušana. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 92. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Zahájil jsem hlasování. Návrh byl přijat. Nyní přistoupíme k jedinému bodu programu a tím je Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Prosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatele poslankyně Kateřina Valachová.
Děkuji předem za vaše laskavé uvážení a podporu tohoto návrhu zákona v prvním čtení. Sama se domnívám, že to je užitečná věc. Věřím, kolegové a kolegyně, že v podvečerní čas najdeme shodu. Děkuji vám za sebe i za ostatní předkladatele.
Budu velice stručný. A rovněž vás poprosím o jeho podporu.
No tak teď tady řešíme přesně to, na co jsem upozorňoval. A ke mně se dostávají informace přímo z terénu, že se tak bohužel neděje. Já bych vám tady mohl teď, a nechci úplně zdržovat, citovat dlouhý příběh starý několik málo dnů: Rodina, střední třída podnikající v cestovním ruchu. Rodina musela úplně přerušit své podnikání. Rodina se dostala do problémů, protože nebyla schopna plnit veškeré své závazky, které měla. V okamžiku, kdy to moratorium na splátky skončilo, tak se rodina dostala do problémů, protože tam už potom žádná pauza nebyla. Velmi rychle se ozval ČEZ a všechny další instituce a v případě, že tedy nebylo spláceno, tak to prostě skončilo u dotyčného exekutorského úřadu. Takže pokud tady v tuto chvíli navrhujeme toto moratorium, myslím, že je to v pořádku, je to dokonce června a není možné před tím jakýmkoliv způsobem zavírat oči. Paní kolegyně Valachová tam napsala čtyřnásobek. Nepovažuji to za seriózní, nicméně ta většina toho ostatního je natolik důležitá, že bych to na tu dočasnou dobu schválil a podpořil.
Poprosím o klid v jednacím sále.
Ve chvíli, kdy skončilo moratorium na mobiliární exekuce, tak některé exekutorské úřady a exekutoři skutečně začali doslova drancovat ty domácnosti. A všichni víme, v jaké jsme situaci, že spousta těch domácností se dostala do problémů ne díky své nějaké neschopnosti nebo rozhazovačnosti, ale skutečně, že ta ekonomika byla do značné míry postižena. Jsou tady ty zákazy, které jsou, takže skutečně ti lidé se dostali do tohoto stavu ne vlastním přičiněním.
Děkuji za to. My si to potom povíme, co to znamená, ale to bude věc, která bude platit i po tom 1. červenci. Teď se tady bavíme o nějakém přechodném období do konce června.
Děkuji.
Opravdu si někdo vážně myslí - a to upozorňuji, že je ve stanovisku vlády, ten zákon, aby měl kýžený efekt nápravy škod, které způsobila paní navrhovatelka svým zběsilým prosazováním chráněného účtu bez ohledu na názory části této Sněmovny, Senátu, všech ostatních: já mám pravdu a tu pravdu si prosadím, protože tady mám většinu. Nemáme tady druhou komoru, nemáme prezidenta republiky. Nemají se k tomu také vyjádřit? Co se stane, až prezident republiky 15. dubna podepíše návrh zákona, nebo 30. dubna podepíše návrh zákona, který říká: zákon, který nabýval účinnosti 1. dubna, jí nabývá 1. července? Může mi někdo lehoulince naznačit, co se děje? Ten zákon ten měsíc platil, nebo neplatil, přestane platit, nebo začne platit znovu, nebo budou mít občané opravdu pocit, že si z nich děláme legraci? Já pro tohle ruku zvednout nemůžu, protože opravdu nevěřím tomu, že je možné to do 1. dubna mít, a opravdu nevím, co se bude dít 10., 15. dubna, až vstoupí v účinnost zákon, který říká: účinnost jiného zákona, který už začal platit, se posouvá.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pěkný večer. Musím říct v reakci teď na kolegu Bendu. Mě to samozřejmě hrozně mrzí. My jsme zkoušeli tu legislativní nouzi. Já bych to přiřadil k tomu, jak jsme tady všemi hlasy schválili konec dětských exekucí a dětského zadlužení. Takže ta zpětná vazba z toho bankovního prostředí je, že to zprocesovat nestihnou, a myslím si, že nejhorší varianta je, kdyby tady byl užitečný nástroj, který se ale potom v praxi nebude dát přeměnit opravdu v tento nástroj. To znamená, já vás poprosím o podporu.
Děkuji.
Děkuji.
Děkuji. Tento návrh je procedurální, já o něm nechám hned hlasovat. Svolal jsem poslance do jednacího sálu a zahájil jsem hlasování o tom, abychom tento bod mohli projednávat i o něm hlasovat po 19. hodině. Já poprosím o klid v jednacím sále.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Opravdu si stojím za tím, že ta varianta, kterou jsme nakonec schválili, je lepší z těch dvou, které byly na stole. To, že to způsobí nějaké problémy, se očekávalo.
Rozhlédnu se, podívám se, nikoho nevidím. Končím obecnou rozpravu. Není zájem. Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 1174 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." Návrh byl schválen. Takže já v tuto chvíli zahajuji podrobnou rozpravu, do které nemám přihlášené žádné poslance ani elektronicky, ani z místa. Končím podrobnou rozpravu. A přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.
Já jsem v tuto chvíli první funkční období v Poslanecké sněmovně a mě docela... A musím říct, že některá ta usnesení, jestli se tím do budoucnosti nezabývat, aby někdo řekl, jestli vůbec takové usnesení se tady má schvalovat. - Já se omlouvám, ale máme snad zákon o veřejných zakázkách! Máme tady Úřad pro hospodářskou soutěž! Já si myslím, že asi jestli připomíná, že každá komponenta Národního plánu obnovy musí být v souladu s klimatickými a digitálními cíli, tak ta Evropská komise nám přece řekla, jakým způsobem to musí být. A my to musíme udělat v souladu tak, jak to řekla Evropská komise. Takže byla bych, myslím si, že určitě by mělo být nějaké zamyšlení nad těmi usneseními, a myslím si, že i v budoucnu by se Poslanecká sněmovna měla zabývat tím, jak ta doprovodná usnesení koncipovat, protože jsem i přesvědčena o tom, že některá ta usnesení se tady přijímají, a je otázkou, jestli pak v určité míře i dochází k jejich naplňování.
Nyní se rozhlédnu, zdali se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Nemáte zájem, pane poslanče Kopřivo? A pan ministr má zájem?
Děkuji za slovo. Tak nevadí, já je znovu pošlu interpelací. Ale tak to už je jenom bokem. A zároveň, abychom ten obrovský balíček 190 miliard korun, který se musí proinvestovat skutečně rozumně, abychom tady mohli ještě jednou probrat ve Sněmovně. Tak možná po dohodě můžeme svolat nějakou mimořádnou schůzi, abychom nečekali na další plenární týden.
Takže přistoupíme k rozpravě podrobné, pane poslanče, můžete zůstat u pultíku.
"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky Děkuji.
Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající, za slovo.
Chci zvýraznit to, že právě samosprávy mohou naplnit to, že jsou schopny rychle, efektivně připravovat investice v souladu s tím, jak je tento program předpokládá. Ale Národní plán obnovy je tady teď tady na stole a teď má poskytovat tu příležitost. Komponenta udržitelné a bezpečné veřejné dopravy vypadá na první pohled velmi bohatě, bych tak řekl. A to si myslím, že není zcela postačující. Nejsem si zcela jist, jakým způsobem jsou právě v Národním plánu obnovy akcentovány například otázky obnovy vozového parku, ať už se týká železnic, nebo ať už se týká veřejné dopravy. Když si sečteme počet obyvatel ve městech, která tuto infrastrukturu využívají, tak se dostaneme k velmi vysokým číslům. A to, že nakonec se veřejná doprava v tomto smyslu, nejenom tedy peníze do kolejí bych tak řekl, železničních kolejí, v tom zobrazila málo, je prostě chyba. Myslím si, že by to za to rozhodně stálo, byť znovu říkám, cením si ochoty zdůraznit větší roli tohoto segmentu potom v budoucím operačním programu Doprava. Druhé téma je revitalizace brownfieldů. U nás v Plzni právě provádíme za přispění peněz z dobíhajících fondů Evropské unie velkou transformaci bývalého areálu pivovaru Světovar na moderní startupové centrum. Nakonec tam není. Ta částka tam nebyla velká, myslím 4 miliardy korun. Ale to, co se jeví jako malá suma ve velké částce 170 nebo více miliard korun, tak pro územní dimenzi, pro samosprávy by představovala velmi výrazné navýšení a velmi výraznou pomoc. Určitě bychom takových příkladů našli celou řadu. Toho času, pane vicepremiére, moc není.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Mnozí se tomu vysmívali. Mnozí říkali, co si tady představujeme. A přitom v Evropské komisi už vznikal program, který říkal, že je potřeba obnovit po pandemické krizi ekonomiku členských zemí, tedy včetně České republiky.
A pokud někdo takový plán najde, nechť mi o něm řekne. Já tvrdím, že takový není. Takže je vždycky třeba se na to dívat a umět to vysvětlit i občanům, je třeba to vysvětlit i podnikům, v čem vlastně pro ně může být ten plán zajímavý, že to není virtuální věc, že to není něco, co se někde natáhne z Evropy a utratí se to v rámci té či oné vlády nebo politické sestavy. A když už jsme u té bezpečné dopravy, nakonec jsou tam i zdroje na cyklotrasy nebo na zabezpečení železničních přejezdů. Máme tam kotlíkové dotace, které navazují na úspěšné projekty. Ale i třeba zlepšení pozice žen na trhu práce, zvýšení dostupnosti předškolní péče, jsou tam jesle, jsou tam školky. Jsou tam jednoznačně posilovány pozice občana vůči veřejné sféře, například vyšší proklientská orientace. Je to celé postaveno na moderních technologiích. Máme tady startupy, velmi diskutovaná věc, je to součást naší inovační strategie Země pro budoucnost, kde máme celý pilíř startupu. Navazuje to na projekt Digitální Česko, který zde dělá vládní zmocněnec. Bude se zde budovat recyklační infrastruktura, velmi silné téma Ministerstva průmyslu a obchodu, cirkulární řešení v podnicích a opět oblast rekvalifikací. To znamená, nejsou to peníze na utracení, jsou to peníze na vložení a opětovně se nám začnou ty peníze do toho vracet.
Ale zase je tam ten neduh, že komponenta by měla cílit také na obory s odborným zaměřením, což teď se nejsem jistý, jestli se s tím počítá. Ty tam teď podle mě nejsou, pokud si dobře vybavuji. Což jste zmiňoval, že se tam s cyklostezkami počítá. Prostě se vypíší dotace pro občany, ať si zažádají, že si vymění kus za kus. Poslední moje otázka se týká toho, jestli tam bude nějaké vyhodnocování. Tak jestli se tam bude vyhodnocovat i toto třeba. Takže já si dovolím v tomto místě už skončit. Jestli to vláda plánuje tedy předložit potom do Poslanecké sněmovny, po vypořádání těch připomínek, a to bych potom s dovolením ještě načetl v tom usnesení. Já vám v tuto chvíli děkuji za pozornost a těším se na diskuzi. Chtěl bych vás ještě, kolegyně, kolegové, vyzvat, pojďme možná nerozebírat ty jednotlivé komponenty, možná ty, co považujete za nejdůležitější.
Nyní tedy budeme pokračovat. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Opravdu se začíná naplňovat to, jak jsme si představovali Národní plán obnovy my. Právě proto nám tam vadí to explicitní vyčíslení důchodů. Budu rád za další diskuzi.
Prosím máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dobré dopoledne.
Pro informaci uvádím, že jsme přerušili tuto schůzi 26. března letošního roku, a to při projednávání prvního bodu Národní plán obnovy. Ale přesto se ptám pana ministra, jestli chce rozšířit svoje úvodní slovo pro dnešní jednací den. Je tomu tak.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já nechci mluvit dlouho, protože považuji za fér, aby měl možnost se každý, kdo chce, k tomu vyjádřit. K čemu postupně dochází nebo jaké jsou ty nejnovější zprávy z Národního plánu obnovy. První důležitá věc je ta, že jsme ho posunuli na částku 190 miliard korun, a to z toho důvodu - dokonce je to ještě o kousek víc, 191 a kousek miliard korun - a to proto, že jsme si tam dali desetiprocentní rezervu. Tohle není nic úplně výjimečného, je to i po diskusi s kolegy z Evropské komise, ostatní země si tam rovněž dávají vyšší částku, než která je určená v té dotaci. Nicméně to, z čeho se budou nakonec čerpat, to bude vyplývat z toho, jak se postupně budou ty zdroje alokovat do jednotlivých projektů. Tak to je jedna věc. Druhá věc, která je důležitá, protože proběhla už celá řada různých koleček, setkávání s různými platformami, svazy, tripartitou atd., tak v zásadě se dohodly ty klíčové komponenty, subkomponenty. Čili jsou tam drobné změny, které do značné míry vyplývají stále z toho upřesňování a vyjednávání s jednotlivými partnery.
Nicméně bude ručit i za peníze, které půjdou do jiných zemí. Protože dluhy se platit musí, to víme všichni. Mně osobně ten plán připomíná Marshallův plán, který v podstatě pod líbivými hesly obnovy zničených zemí v podstatě měl dlouhodobé dluhové plány a dlouhodobé finanční závazky, které naštěstí naše tehdejší vláda odmítla. A myslím si, že bychom měli přistupovat i k tomuto plánu velmi, velmi rezervovaně. Jenomže naše děti tady budou, budou tady naši vnuci. Protože uvědomme si, že systém našeho hospodářství, který vychází z toho, že většina přidané hodnoty, která je zde vytvořena, je odsávána do zahraničí, tak nevytváří rezervy, naopak vytváří neustále nové a nové dluhy, které narůstají skutečně tragickou měrou. Abychom byli velmi opatrní k dalšímu zadlužování a abychom si uvědomili, že prostě ty dluhy opravdu budou muset splácet naši občané, jejich děti, jejich vnukové, protože těch dluhů už začíná být příliš mnoho. Jenomže my to taky budeme muset splatit zpátky.
Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Martin Baxa, připraví se paní poslankyně Balcarová.
Pane vicepremiére, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s několika svými názory a komentáři, které se týkají Národního plánu obnovy a které jsou spojeny zejména s tím, jak by se měl Národní plán obnovy promítnout takzvaně do území, na územní dimenzi, a co je důležité podle našeho názoru z pohledu zejména samospráv. Ne ve smyslu toho, že my budeme s velkou částí těch peněz jako s úvěrem zacházet, ale v tom smyslu, že nakonec v nějakém výhledu bude muset Česká republika prostřednictvím Evropské unie tyto peníze splatit. Není to výhrada taková, jakou tady zmiňoval můj předřečník, je to spíš apel na to, abychom zacházeli s těmi finančními prostředky velmi obezřetně. Abychom je směřovali opravdu do oblastí, které vnímáme jako naprosto prioritní, prostě proto, že ty peníze, které tady teď využijeme, budeme muset v horizontu snad do roku 2050 myslím, že je tam uvedeno, nakonec splatit. A že se jedná o poměrně velký závazek, který si Česká republika bere. A to se bavím nejenom o těch 170 miliardách přibližně, ale i o těch dalších desítkách miliard, které tady pan ministr zmiňoval pro variantu toho, že by se financovaly prostřednictvím... nebo že by se využily prostřednictvím úvěrů nebo půjček. Nemyslím si, že ta debata probíhala úplně tak, jak měla. Já vím, že pan vicepremiér to tady pak zdůraznil, že to bylo tolik různých projednávání. Myslím si, že v tom výsledku to úplně tak patrné není zejména v tom čase. Chtěl bych zmínit v této souvislosti dvě základní věci. Myslím si, že v některých oblastech se to podařilo. Takže jsou tam věci, které jsou rozhodně pozitivní. Já bych chtěl teď zmínit to, co si myslím, že je stále rezervou tohoto programu, co se nedostatečně v něm promítlo, a to, co je důležité pro rozvoj naší země.
Neobsahuje základní strategii využití těchto prostředků v rámci celé strategie obnovy naší země a to je podle mého soudu základní vada toho materiálu. Například projednávání státního rozpočtu, prvé čtení, zásadní strategické kroky, kam se to zaměří a co budeme dál dělat. My jsme pořád v těch tříletých jakýchsi programovacích plánech, ale tohle je strategie. Ta musí obsahovat více kroků a musí naznačovat, jak těch prostředků využít. Je podle mého soudu důležité, abychom to po materiálu vlády vyžadovali. To nejsou žádné fráze, to jsou základní principy toho, kam potřebujeme směřovat. Dodnes tomu tak není. Tyto programy již nyní mají jak své věcné, tak i finanční priority a probíhá dokončování jejich projednávání, a já jsem rád, že alespoň v některých segmentech tady vláda pokročila. Jsou tři samostatné specifické dotační programy mimo výše uvedené operační programy, celkově ve výši cca 200 miliard korun. Je to spravedlivá transformace zaměřená na podporu a transformace uhelných regionů. Modernizační fond, který je spravován Evropskou investiční bankou, nikoliv Evropskou komisí, je pro deset států, a to včetně České republiky. Reálně bude pravděpodobně vyšší a pan ministr asi potvrdí, že ceny povolenek jsou otázkou velmi zásadní pro tyto věci. Předložený materiál, žel, zatím nepřehledně předpokládá implementační schéma těchto prostředků. Na závěr mi dovolte konstatování, že z předloženého materiálu jasně vyplývá, že předpokládané využití dotací z Národního programu obnovy vznikalo jako sbírka přání jednotlivých resortů a některých účelových skupin, a to mě mrzí. Plán Národního programu reforem byl evidentně zpracován následně jako povinné slohové cvičení, které vyžaduje Evropská unie. Já rozumím tomu, že někteří chtějí mluvit bruselštinou, aby tam byli úspěšní, ale to asi není to, co potřebujeme.
Nyní se rozhlédnu, zdali má někdo zájem ještě vystoupit v obecné rozpravě.
Vážené kolegyní, vážení kolegové. Děkuji, pane předsedající, za slovo. Já jsem dostala na stůl návrh usnesení. Jenom bych chtěla opravdu tady jenom zdůraznit některé aspekty Národního plánu obnovy, které možná v kontextu všech těch myšlenek, které jste tady představili, mohly zapadnout. Je nutné si uvědomit, že Národní plán obnovy je jeden z programů, které bude mít Česká republika k dispozici. Jsou tady samozřejmě i kohezní fondy, Modernizační fond, Fond pro spravedlivou transformaci a mnohé další. Jakékoliv zdržení je v neprospěch České republiky. Skutečně jde o velký objem peněz a naším cílem musí být zazávazkovat ty dobré projekty co nejdříve. U bodu dva probíhá klasické mezirezortní připomínkové řízení. Co se týká vyzývat vládu, aby co nejvíce peněz dala pro malé a střední podniky, já bych vám všem chtěla doporučit, abyste si stáhli Dohodu o partnerství, která je také v eKLEPu. Dohoda o partnerství má přílohu číslo 3, kde je krásný rozcestník, kde uvidíte samostatně podnikání, eGovernment, prostě všechny tyto věci, ze kterých všech fondů se to dá financovat.